Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Má ještě někdo nějaký jiný návrh kromě těchto čtyř výborů? Nemá. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Dále tady mám návrh na přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko, abychom přikázali návrh zákona hospodářskému výboru. Kdo je proti? Přihlášeno 97 poslankyň a poslanců, pro 95, proti žádný. Kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Přihlášeno 97 poslankyň a poslanců, pro 92, proti žádný. Posledním návrhem na přikázání je návrh na přikázání výboru pro evropské záležitosti. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Pan ministr také navrhl zkrátit lhůtu o 30 dnů a já zahajuji hlasování o zkrácení lhůty k projednání tohoto návrhu zákona o 30 dnů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Laudát.
Já bych poprosil, až bude slavnostní pokládání posledního kubíku betonu v České republice, zda by nás premiér Sobotka nemohl připozvat včas.
Konstatuji, že lhůta nebyla zkrácena a návrh zákona jsme přikázali k projednání výboru pro životní prostředí, hospodářskému výboru, výboru pro veřejnou správu a výboru pro evropské záležitosti. Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Nyní se dostáváme po faktických poznámkách na přednostní práva. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené obě strany sporu, který tady snad nějakým způsobem rozlouskneme a který tady řešíme. Čili nebavme se o tom. Rozumím tomu, že tady probíhá debata, která má silný předvolební étos, náboj. Nerozumím skutečně tomu. My tady neřešíme přece minulost. Tu minulost, konkrétně pana kolegy Ondráčka. Ta je vyřešena. Takže mě netahejte za momentálně účelově pochopená moje slova. Ale dnes se máme mezi sebou, prosím pěkně, a zase to neříkám tady poprvé, chovat slušně jako kolegové a kolegyně. To řešení nemá být prostřednictvím napadení, pomlouvání, osočování, dehonestování nějaké konkrétní osoby, konkrétního poslance nebo poslankyně, ministra, ministryně, předsedy vlády a tak podobně. Čili buď to, nebo ono, aby bylo jasno. Svoje osobní spory a nesympatie nechť řeší mimo tuto Sněmovnu a její orgány."
Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Teď tu mám dvě faktické poznámky.
K usnesení pana předsedy Kováčika: Já tomu usnesení rozumím. To by přece měla být samozřejmost.
Děkuji za slovo. Ale současně jsem tady příliš dlouho na to, abych věděl, že to zdaleka není samozřejmost a že zdánlivě proklamativně řečené "prosím vás, dodržujme samozřejmost" má svůj význam. Možná nejen mezi námi tady v Poslanecké sněmovně, ale možná třeba i proto, aby se ti, co zvenku koukají na to, jak se tady zabýváme sami sebou, místo abychom se zabývali problémy, které jsou skutečné pro tuto zemi a pálivé a zatěžující, tak možná pro ty to bude mít také určitý význam, že snad konečně dochází k nějakému obratu, morálce a etice.
Děkuji panu poslanci Kováčikovi. S další řádnou přihláškou s přednostním právem je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Mě docela na začátku debaty vadily ty rádoby ironické nebo rádoby vtipné poznámky, protože si myslím, že řešíme opravdu vážný problém a bavíme se o svobodě slova. A dokonce o svobodě slova na půdě Poslanecké sněmovny. Je velmi pokrytecké, když vládní poslanci sem chodí a říkají: Proč to vlastně projednáváme? Ztrácíme čas! Já s tím souhlasím. Ale nebyla to opozice, která prosadila na mandátovém a imunitním výboru potrestání poslance Kalouska. Ale pravděpodobně, nevím, ale ve všech výborech má vládní koalice většinu, takže vycházím z této jednoduché matematické úvahy.
Ještě jednou přiblížím, co je autokempink Stromovka. Já bych nerad, nevím, jak bude reagovat paní ministryně, ale já bych nerad, aby pokud se někdo z úředníků pokusí podvést generální ředitelství Úřadu práce, paní ministryni, aby si myslel, že snad dokáže podvést i Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Dále si myslím, že je potřeba, aby byl zaveden určitý pořádek v této věci. Ať už svými pracovníky, nebo pracovníky generálního ředitelství Úřadu práce.
Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Jako první tu mám faktickou poznámku pana poslance Jaroslava Zavadila, kterého ale v tuto chvíli nevidím... a už se řítí pan poslanec Zavadil. Faktickou poznámku, pane poslanče, máte zájem? Ne. Prosím, paní ministryně, máte přednostní právo, prosím, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, já se tady omlouvám za zmatky. Nebylo mu nabídnuto úřadem práce. Po dobu, myslím, pěti měsíců mu ale nedával doplatek na bydlení, protože to, jak už jsme si tady řekli v minulosti, to vlastně do toho autokempu nejde. To je dávka hmotné nouze, která skutečně, tak jak zní ten název, tak tomu odpovídá to, na co je vyplácena. Ten normativ je vlastně maximální částka, kterou my jako stát můžeme vyplatit ať už jako příspěvek na bydlení, nebo i doplatek na bydlení.
Zde na půdě Sněmovny byla vytvořena komise - a mohl bych znovu přinést všechny podklady, které byly -, ve které měla v tu dobu většinu opozice, která také konstatovala, že majetek, který patřil církvím, má být vrácen. Tato komise konstatovala. Bohužel se nikdy nepodařilo dojít k dohodě se sociální demokracií, jak to vracení má vypadat. Že nedojde nikdy k dohodě s komunistickou stranou, a žádná jiná opozice tady tehdy nebyla, bylo jasné, protože komunistická strana je nástupcem toho subjektu, který ten majetek ukradl. No tak se nedivme, že ten majetek nechce dnes vracet. Ale tolik jenom krátký historický exkurz, abychom nezapomínali na některé věci. Jsem moc zvědav, jak bychom se k tomu do budoucna chovali.
Pane kolego, máte slovo.
Dámy a pánové, vůbec nechci zdržovat, snad jenom poznámku na adresu kolegy Kučery. Okřikováním, nálepkováním a napadáním názorových odpůrců tak složitou problematiku, jakou jsou tzv. církevní restituce, nevyřešíme.
S další faktickou poznámkou je připraven pan poslanec Karel Fiedler.
Je to opravdu pořád velké téma, jak vidíme podle diskuse, byť tady účast není úplně největší. Naše země prošla historicky tím, čím prošla. To, co se událo v roce 1948 a následném období, které u nás panovalo, prostě je historický fakt. A já mám takový pocit, že tahle věc je trošku ne zveličována, ale stavěna do jiné role, než to bylo v okolních zemích. Zmiňoval jsem tady Francii.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera.
Pane poslanče Grebeníčku prostřednictvím pana předsedajícího, z mé strany se nejedná o nějaké nálepkování či okřikování. Pokud jste to takhle pochopil, tak je mi to velmi líto. Z mé strany se jedná o návrh řešení, že by komunisté mohli ty škody zaplatit ze své kapsy.
Děkuji panu poslanci Kučerovi.
Věřím, že už se tato velmi plodná debata blíží k závěru a k hlasování o navrženém usnesení. Ale na konto předchozího řečníka bych rád připomněl, že po převratu byl přijat zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu. Tak jako v tomto smyslu bychom ten lid doopravdy měli poslouchat.
Děkuji panu poslanci Kováčikovi. V tuto chvíli neeviduji žádnou žádost, končím tedy rozpravu a budeme hlasovat o usnesení, tak jak je navrhl pan poslanec Grebeníček. To znamená, jestli to dobře cituji, neseděl jsem tady, že pan poslanec Grebeníček nesouhlasí s odpovědí pana premiéra na jeho písemnou interpelaci. Mám tady žádost o odhlášení vás všech. Zahajuji hlasování o usnesení, tak jak je přednesl pan kolega Grebeníček, o nesouhlasu s odpovědí pana premiéra na jeho písemnou interpelaci. Kdo je proti? Nebylo dosaženo kvora. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Tento návrh nebyl přijat.
Děkuji, pane předsedající. Vážené paní a pánové, na základě vašeho rozhodnutí mi paní ministryně Michaela Marksová znovu odpověděla na otázku ubytování v objektech pro lidi v hmotné nouzi.
Žádáme vás proto, abyste se za tato slova rozhodně neomlouval, jak vás k tomu vyzývá mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny. K omluvě nemáte mandát od svých voličů. Vyjadřujeme vám podporu v principu vyslovovat o komunistických reáliích pravdu. Pravda se má říkat právě na půdě Poslanecké sněmovny. Žádáme vás, abyste s tímto základním poselstvím oslovil všechny poslance Sněmovny. V úctě bez komunistů.cz, platforma občanských, demokratických a protikomunistických iniciativ.
Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík.
Pokud přijmeme premisu, že po listopadu 1989 se zde kradlo, a já nepochybuji o tom, že řada tehdejších majetkových transferů se dá nazvat krádeží, tak chápu výroky pana předsedy Kováčika jako z velké části kritiku svých stranických předchůdců. Stačí se jen podívat na to, jací lidé tehdy často přicházeli k majetkům a kdo jim k tomu majetku pomáhal.
Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Fichtner, po něm pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, pojďme se podívat na ten problém bez politické mlhy, kterou se tady mnozí mí předřečníci snažili vytvořit. Takže jinými slovy, mandátový a imunitní výbor může poslanci uložit sankci při splnění tří podmínek. Za prvé musí tento poslanec jiného poslance urazit, za druhé k tomu musí dojít ve Sněmovně nebo v jejích orgánech a za třetí si dotyčný uražený musí u mandátového a imunitního výboru stěžovat. Že k onomu výroku došlo ve Sněmovně, to je prokázáno, to je nepochybné, stejně jako je nesporné, že si pan poslanec Ondráček u mandátového a imunitního výboru stěžoval. Zbývá se tedy zabývat poslední otázkou, to jest, za pan poslanec Kalousek svým výrokem urazil pana poslance Ondráčka. Pan poslanec Kalousek jej označil jako komunistického fízla. Je to urážkou, nebo není? To ostatně nepopírá ani on sám. Termín "komunistický fízl" je k označení "komunistický esenbák" vulgární alternativou. Tím záměrem nemůže být v tomto případě nic jiného než oponenta zesměšnit, urazit, ublížit. Tedy nepochybně se o urážku jedná. Ano, to se může stát.
Děkuji panu poslanci Fichtnerovi. Teď tu mám tři faktické poznámky - nejprve pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Horáček, po něm pan poslanec Lank. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Když bych teď, kolegyně a kolegové, požádal vás všechny s výjimkou klubu KSČM o to, abyste zvedli ruce, kdo jste byli členy KSČ, případně Sboru národní bezpečnosti příslušníky nebo Československé lidové armády či jiných složek. Tím chci říct jenom k poznámce pana kolegy Benešíka to, že my, co jsme zůstali, jsme si ani nenahrabali, ani se nepodíleli na něčem, za co teď musíme sklízet v uvozovkách slávu.
Až přijde čas. S další faktickou poznámkou pan poslanec Horáček, po něm pan poslanec Lank, po něm pan poslanec Benešík.
A zhruběle je to příslušník tajné policie. Takže jestli toto nebylo vulgární slovo, tak druhé je tam "komunistický". On to řekl a pan Ondráček to udělal.
Děkuji panu poslanci Horáčkovi.
Ani já neřeším, aby bylo jasno, jestli pan kolega Ondráček byl, či nebyl tím, čím ho pan kolega Kalousek nazval. Protože i kdyby to byla pravda, tak se to dá říct elegantně a inteligentně. A vy, pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, to nepochybně umíte. Já chápu, že jsme mnozí byli zvyklí nazývat příslušníky StB nebo pohotovostního pluku různě, různými jmény. Ale teď jde o to, jestli to chceme používat tady na plénu Sněmovny. Když teď řekneme, že to je v pořádku, tak se potom ale nesmíme divit, až někdo bude mluvit a označovat tak, jak byl zvyklý, až tady budeme debatovat třeba o prostitutkách, mentálně nebo tělesně postižených.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Benešík, po něm pan poslanec Blažek a pan poslanec Zlatuška.
Takže doufám, že jsem nikoho neurazil v této Sněmovně.
Děkuji panu poslanci Benešíkovi za vysvětlení. S faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, pan poslanec Zlatuška, po něm pan poslanec Okamura.
Děkuji za slovo.
Když jsem přísahal po roce u pohotovostního pluku, protože v tu dobu jsme byli tzv. frekventanti a nemohli jsme vykonávat žádnou činnost, až po roce jsme podepisovali přísahu, tak jsem nepřísahal, že budu sloužit Komunistické straně Československa. Bylo již zmíněno, že na Policejním prezidiu bylo mnoho lidí, kteří měli tento titul. Znovu opakuji, nebyl jsem spolupracovníkem Státní bezpečnosti. Jsem schopen doložit lustrační osvědčení. Mohu klidně nechat hlasovat, kdo z vás tady má prověrku Národního bezpečnostního úřadu.
Prosím, pane poslanče, abyste poslance oslovoval mým prostřednictvím a hlasovalo se pouze hlasovacím zařízením. Děkuji.
Pétéčkovou prověrku. Chcete říct, že byla špatně provedena? Zřejmě ano, protože tady je někdo, kdo může při jakékoli věcné diskusi, kdy má někdo jiný názor, tohoto člověk urážet, a řekne, že na jeho názory nikdy nebude brát zřetel. To, co jsem slíbil, to, co jsem přísahal. To je asi ten můj největší problém. Aby tato půda byla, půda Poslanecké sněmovny, aby tato půda byla nazývána čtvrtou cenovou nebo nižší cenovou kategorií hospodského typu? Je nás tady víc než polovina nových. Možná se někdo bude teď divit a řekne si aha, co to zase vymýšlí. Výroky byly sděleny. My už máme skoro rok. Můžeme to utnout? Já jsem vám chtěl pouze říci, že ne všechny věci, které se zde uvádějí, jsou pravdivé.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi.
Mě poněkud udivuje přecitlivělost pana poslance Ondráčka. To by se mě mohlo právem dotknout, neboť je to nadávka, s rasistickým podtextem navíc, a ještě ke všemu nepravdivá. Já jsem prosím římský katolík, byl jsem pokřtěn dva dny po porodu. Pan Ondráček se neostýchal konat, jak konal. Ale běda, jestliže někdo řekne, že tak konal, a nějakým způsobem to charakterizuje a označí. Já bych od pana Ondráčka očekával více uměřenosti, více pokory.
Pokud je svoboda slova, tak i tito stalinisté ji musí užívat a mají právo to říkat. A my se musíme snažit, aby nezískali podporu ve volbách. Jsem v politice nějakou dobu a těch ran, osobních útoků, sprostých urážek, nepravdivých obvinění jsem zažil opravdu dost. Nikdy jsem si na to nestěžoval, nikdy jsem žádné trestní oznámení nedal. Každý z nás je jiný, ale říkám - kdo rány dává, měl by taky rány umět přijímat. V lednu 1989 to ukázal, že umí rozdávat rány. Bránil se tím, že na něho plivaly. Tak ten obušek použil. Mám tady v tabletu přepis jeho slavného rozhovoru. Na to, že jsem antikomunista, jsem hrdý. Oni ho vnímají jako urážku a já ho vnímám jako pozitivní hodnocení mých politických názorů. Kdo umí rozdávat rány pendrekem, obuchem, obuškem a čím možným, ten by měl umět přijmout označení toho, co dělal, s pokorou a bez toho, že se odvolává na to, že ho to uráží. Možná poslední věc, kterou chci říct. Mluvili jsme tady o vzájemném respektu. Ale respekt se nedá ani koupit ani získat tím, že nějaká většina řekne tento člověk respekt mít má nebo nemá. A poslanec Ondráček můj respekt neměl, nemá a mít nebude.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Teď mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Tejc, po něm pan poslanec Kováčik.
Bylo to poprvé, kdy byla podle mého názoru diskutována hranice svobody slova na této sněmovně, ale nebylo to z mého popudu, bylo to z popudu Miroslava Kalouska, který si stěžoval k mandátovému výboru na výrok Davida Ratha - cituji: "Pravděpodobně nejste úplně ve střízlivém stavu, pane ministře." Já nechci hodnotit, jestli to bylo dobře, nebo špatně. Ale jenom chci říct, že dnes to není poprvé, kdy se bavíme o nějaké hranici svobody slova, že ten precedens tady zavedl někdo jiný - bývalá vládní koalice, která řekla, že podobné výroky, u kterých nemá smysl zkoumat, zda jsou, nebo nejsou pravdivé, ale zda jsou urážlivé, mají být trestány dokonce finanční sankcí. Já jsem tehdy proti tomu rozhodnutí hlasoval, a jak jsem již uvedl, dnes se hlasování nezúčastním.